Jsem rád, že jsme se nakonec nějak ustálili, a s přednostním právem pan předseda Chvojka.
Takže na to, co už všichni víme, dojde tak možná nejdříve za hodinu, ale to se nedá nic dělat, to je politika. Je to přesně tak, jak říkali. ČSSD měla tehdy svého nominanta. A měli jsme kvalitního nominanta. A komunisté ho měli taky. To, co předvedl pan premiér od toho pátku, tu otočku, to považuju právě s ohledem na to, co jsem říkal, za vrchol pokrytectví a za vrchol cynismu a alibismu, protože se přeci vědělo, že tento post náleží KSČM na základě dohody s hnutím ANO. Takže já nerozumím, čemu se kdo diví. Stačilo přece jenom to, aby pan premiér Babiš jako správný šéf svého hnutí řekl prosím vás, já nechci, abyste, moji milí poslanci za hnutí ANO, hlasovali v té tajné volbě pro kolegu Ondráčka. Takže jak říkám, všecko zlé je pro něco dobré, a děkuji za to.
Další přednostní právo - pan předseda Bělobrádek.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové - první věc. A chtěl bych poděkovat všem těm, kteří zorganizovali a kteří se zúčastnili těch protestů a toho tlaku, který tady byl.
Takže vůle občanů se v těch volbách projeví. No to je jenom o tom úhlu pohledu. Já si to úplně nemyslím. A skutečně vůle občanů a vůle zastupitelstva je jedno a totéž. Jak si myslíte, že jsme tady složeni, v té Sněmovně? No přece vůli občanů v tomto státě. Je to pravda, ať chceme nebo nechceme. Ti, co chtěli volit, šli volit a zvolili. Já bych hrozně rád o tomto diskutoval. A jen tak mimochodem, ještě se vrátím k tomu, co jsem tady zaslechl od kolegy pana předsedy Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Musí využít veškerý svůj sociální kapitál, aby získal hlasy zastupitelů pro ta strategická rozhodnutí. Takhle to přece funguje. Ale podle mě to tak není a dopadne to opravdu dost fatálně. Věc zastupitelstva je úplně jiná. Takhle to prostě v praxi je. Ale rozhodně, prosím vás, tohle není ta správná cesta. Ale zatím jsem to tady takhle neviděl. Nedělejme to, zamítněme to. Nakonec se prosadila další čtení a víte, jak to dopadlo. Víte, co je to velbloud? To je kůň, který projde legislativním procesem. A přesně takhle to dopadlo. Ale tady máme ústavní zákon. Já už jsem to říkal. Nedělejme to, nedělejme to.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Vyvolal dvě faktické poznámky, pana poslance Marka Výborného a pana poslance Jakuba Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Možná, že to tady bylo zvykem, nebo je zvykem takto postupovat, ale já to považuji za velmi nebezpečné a my se pak nechováme zodpovědně. Pojďme poctivě říct, že tento zákon je třeba připravit lépe a vydiskutovat ho. Domnívám se, že zásadní úpravy Ústavy by měly být také vládním návrhem zákona, nikoli aktivitou žádného z poslaneckých klubů, když je to takto zásadní věc. Já si myslím, že to je špatná vizitka nás, Poslanecké sněmovny. A já se k tomu nepřidávám a doporučuji tedy opravdu takto nepostupovat, a to nejenom u zákona o přímé volbě starostů, hejtmanů, ale i u všech dalších.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Měli jsme tady strašení, že pokud se zavede registr smluv, tak zkolabuje celá státní správa. Teď tady máme zase strašení, pokud se zavede přímá volba starostů, zkolabuje nám komunální politika. Takže tam to mají a funguje jim to. V jiných státech to funguje. Nikoli tak, že je to všude, ve všech obcích, ať už v malých obcích, i v těch největších, v hlavním městě Praze, ale prostě v těch případech, kde to stanoví prováděcí zákon.
Nyní pan předseda Farský, potom ještě jednou pan předseda Kalousek.
A vy k té pravomoci máte naši podporu. A kromě toho, abyste pozval vyváženě všechny hejtmany a všechny rektory, což si zcela jistě přejeme všichni, jak jsme tady v Poslanecké sněmovně, tak abyste pro jistotu zkontroloval, jestli na těch pozvánkách není nějaké nepřijatelné jméno. Já jsem taky pozván a také tam jdu, protože je to pracovní povinnost, společná schůze obou komor. Takže velmi prosím, abyste těm pozvánkám ještě v těch následujících hodinách věnoval pozornost.
Děkuji za slovo. Ale znovu říkám, je důležité, abychom reprezentovali hrdou a sebevědomou Poslaneckou sněmovnu, v jejímž čele stojíte vy.
Další přihlášky s přednostním právem nevidím, takže přistoupíme k zahájení dalšího bodu. Je to přerušený bod Připomínám, že tímto návrhem jsme se zabývali v pátek 2. března tohoto roku. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. U stolku zpravodajů už zaujali svá místa zástupce navrhovatelů poslanec Martin Kolovratník a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ivan Adamec. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, která, jak už jsem říkal, byla přerušena. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Polanský, dále je přihlášen pan poslanec Luzar. Pan poslanec Polanský má slovo.
Vážený pane předsedající, milá vládo, poslankyně, poslanci, děkuji za slovo.
Pane poslanče, já se omlouvám, na chvíli vás přeruším, protože od poslanců dostávám signály, že vzhledem k hluku v sále neslyší a nemohou dobře sledovat to, co říkáte.
Z hlediska Pirátů, my přistupujeme k tomuto zákonu jako k opravě jednoho jediného konkrétního aspektu výstavby dopravní infrastruktury. A přesně tak jej bereme. Znamená to, že nepodporujeme žádné další roubování ostatních nápadů, resp. ostatních instrumentů do tohoto zákona, ať už jde o infrastrukturu energetickou a ostatní. I přesto ale Piráti nevnímají zákon 416 jako systémové a kvalitní řešení daného problému. Skutečně čestným řešením je jedině tlak na přijetí skutečného zákona o liniových stavbách. Takového zákona, který by vytvořil jakousi jednotnou procesní platformu pro povolování vybraných liniových dopravních staveb.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Luzar. Ještě má přednost faktická poznámka, pane poslanče. Pan poslanec Adamec, faktická poznámka. Děkuji. Konstatuji, že pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů z našeho jednání. Nyní se vracíme k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Na řadě je pan poslanec Luzar, po něm vystoupí pan poslanec Mihola.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tady již zaznělo, co bych rád zdůraznil. Je to určitý pokus najít konsenzus napříč politickým spektrem. Je to zákon, který omezuje občany v jejich vlastnických právech. Omezuje je ve prospěch většiny. To známe všichni ze svých regionů a ty stesky bych tady mohl desetkrát opakovat, jednotlivé stavby.
Tak já bych tady rád znovu vyzval, odhlédněme od toho, že se objevila ta tři slova - přímá volba starostů - někde na volebních plakátech. Ale dokud to není odpracováno, dokud to není opravdu rozsáhlejší diskuse s připravenými dalšími zákony, tak se nepouštějme do takového hazardu. Opravdu by to České republice neprospělo. Je to zbytečné. A když je něco zbytečné, tak se to pokud možno dělat nemá.
Mám tady jednu faktickou poznámku, ano, pan poslanec Ferjenčík. Děkuji panu poslanci.
Děkuji za připomínku, abych mohl doplnit ty faktické statistické údaje. Ano, máte pravdu. Ale podotýkám, že v roce 2016 takových voleb v České republice bylo 34 při existenci více než šesti tisíc obcí a měst. To je přeci jasná statistika.
Do obecné rozpravy požádám o vystoupení pana poslance Milana Poura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi sdělit vám také názory k návrhu zákona o změně Ústavy České republiky, která umožní přímou volbu starostů a hejtmanů. Osobně jsem přesvědčen, že přímá volba starostů patří jednoznačně k současnému evropskému trendu. Měli bychom se určitě inspirovat zkušenostmi z okolních států, kde přímou volbu starostů v určitých úpravách aplikují již mnoho let. U nás v České republice se však v žádném případě také nejedná o nové téma. O přímé volbě starostů na území České republiky se diskutovalo a analyzovalo, jak jistě si z vás většina pamatuje, i za období Topolánkovy i Nečasovy vlády. Bohužel, jak je již v naší vlasti nepsaným pravidlem, pokud chce vláda učinit zásadní koncepční kroky, potom nám trvá případná implementace koncepce mnohem déle, než je obvyklé v našich okolních zemích. Chybí zde návrh parametrů přímé volby a rozdělení kompetencí mezi orgány obcí a kraje. Tuto významnou koncepční změnu, jakou je přímá volba starostů a hejtmanů, je dle mého názoru klíčové projednat napříč politickým spektrem, rovněž se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Zadruhé - odpovědnost a odvolatelnost starosty. Za třetí - vztah starosty k ostatním orgánům obce. Dle mého názoru je potřeba si nastavit parametry, jak moc demokratický má být výběr kandidátů. Stranické vedení dle mého názoru zná obvykle potenciální kandidáty z měst mnohem lépe, neboť jsou s nimi v kontaktu, pracují s nimi. Rovněž také vědí, jak tito kandidáti reagují ve stresu a zda jsou komunikativní a schopní vyjednávat. Mají proto lepší pozici pro rozhodování na rozdíl od občanů, kteří je mnohdy znají pouze z nahodilých setkání, nebo co se dozvědí z lokálních médií či od sousedů. Je podle mě důležité a klíčové pro rozvoj obcí vybalancovat složku zastupitelské demokracie a složku přímé demokracie. Občas se však stává, že právě tito lidé dostávají nejvíce preferenčních hlasů, ale ačkoliv ve své profesi vynikají, tak bohužel pro výkon funkce starosty nemusejí mít vždy dostatečné předpoklady. A dotknu se i konkrétní situace. Například v současné době starostou může být zvolena osoba, které nevznikl ani ve volbách mandát zastupitele. Stane se například při odstoupení zvoleného zastupitele, na jehož místo přichází náhradník. Důvodem je potom domněnka voličů, že nemají reálnou možnost politiku své obce ovlivnit. Těchto případů opravdu, můžu říkat potom konkrétní města, znám od svých kolegyň starostek a starostů několik. Co se týká mého názoru na přímou volbu starostů, tak já podporuji přímou volbu starostů na rozdíl od některých svých předřečníků, protože si myslím, že by to pomohlo k rychlejšímu rozhodování a prosazování záměrů vedoucích k rozvoji obcí a měst. Rovněž rubem silného postavení starosty na Slovensku je jeho malá, v podstatě pouze politická odpovědnost, což se s ohledem na jeho silné postavení a odbornou náročnost na výkon jeho funkce nejeví jako dostatečné. Vzniká také řada problémových situací v případech, kdy starosta a obecní zastupitelstvo nemají vůli vzájemně spolupracovat.
Nejprve vás požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. A teď mi dovolte, abych přečetl omluvy jednotlivých poslanců. Poprosím o klid v sále, abyste se již usadili na svých místech, abychom mohli důstojně pokračovat. Omlouvá se Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Jan Hamáček z osobních důvodů, David Kasal ze zdravotních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková z osobních důvodů, Eva Matyášová ze zdravotních důvodů, Jan Richter z důvodu zahraniční cesty, František Vácha ze zdravotních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Tomáš Vymazal ze zdravotních důvodů, Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, Radek Zlesák ze zdravotních důvodů. Omlouvá se Tomáš Hüner z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty a Dan Ťok z důvodu zahraniční cesty. Já vás ještě jednou poprosím, abyste se opravdu už usadili na svých místech. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu, blok prvních čtení. Deset minut po jejím skončení bychom pokračovali v 7. schůzi Poslanecké sněmovny, která by poté byla přerušena do úterý 20. března 2018 do 14 hodin. Je to mimořádná schůze. Téma: Personální změny, které provádí vláda bez důvěry. Takže to je rekapitulace z mé strany a je to z mé strany vše. A nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Nejprve vyvrátím první mýtus - existuje dohoda všech poslaneckých klubů, že tuto komisi povede zástupce klubu KSČM. To je mýtus, to není pravda. O tuto komisi projevili zájem sociální demokraté. Ti v tomto nároku byli na tom jednání podpořeni zástupci pěti dalších stran. A bylo nám oznámeno, že tak prostě bude. Odešel jsem a se mnou odešli někteří další předsedové klubů. Takže neříkejte tady, že jsme se na tom všichni dohodli a že to místo patří komunistické straně. Není to pravda. Dohodly se na tom pouze tři kluby. Ano, uznávám. Mají většinu v Poslanecké sněmovně a jsou schopni to prohlasovat, což se také v pátek stalo. Ale není pravda, že na tom byla dohoda. Za druhé. Co je pravda, že na tom samém jednání jsme se dohodli, že komisi pro práci Poslanecké sněmovny povede zástupce klubu Pirátů. Jenom konstatuji, když mluvíme o těch dohodách, nebo nedohodách, tak říkejme všechno přesně a pravdivě! Ano, když se tři kluby, které mají 115, rozhodly, že ta komise připadne komunistům, tak jsme měli dvě možnosti my ostatní. Protože v okamžiku - v první větě, kdy se o tom začalo jednat, řekl zástupce klubu KSČM: my do této funkce budeme nominovat poslance Ondráčka. Že si z nás dělají legraci, když to řeknu slušně, že to nemohou myslet vážně. Takže jestli dneska někdo tvrdí, že je překvapený, že komunisté nominovali pana poslance Ondráčka, tak neříká pravdu. A byli tam zástupci všech klubů po jednom. Já to dělám nerad. Nerad říkám a interpretuji věty z uzavřeného jednání.
To je ale vaše volba, vy jste z jednání odejít nemusel a mohli jste hlasovat. Následně zde byla tahanice dva až tři měsíce o to, jestli mám být předsedou této komise, nebo nemám být, a v pátek došlo k hlasování. Jednou se vám podařilo v minulosti jedno hlasování zpochybnit, a to na základě chyby volební komise. Vám se podařilo zpochybnit volbu. Ano, děkuji vám za potlesk . Kdyby šlo o těch pár desítek a stovek lidí, tak se vám vysměji. Mě k mému rozhodnutí, které přednesu nakonec, rozhodně nevede pár desítek či stovek nebo, jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích. Vy čtyři jmenovaní jste před dvěma měsíci chodili a tu skupinu vámi povolaných lidí jste tady podporovali. Vědomě jste porušovali zákony České republiky! Ano, vám se demokracie hodí pouze tehdy, když potřebujete o ní mluvit anebo si ji dát do názvu své strany nebo bloku či jiného hnutí. Takže to je vaše demokracie. Vaše podání demokracie. Jestli mně nevěříte, můžete se zeptat vedení Poslanecké sněmovny, které mně nabídlo odjezd z této Poslanecké sněmovny. Vy, kteří tady stále dokola mluvíte o demokracii! Vy vyzýváte k tomu, aby zvolený poslanec Parlamentu České republiky byl lynčován za to, že má jiné názory než vy! Děkuji, to svědčí o vaší demokracii. Vaše demokracie - Jestliže tvrdíte, že lžu, a chcete na mě pokřikovat, nemáte tu slušnost, tak se přihlaste do diskuse. Vaše demokracie, vaše pojetí demokracie znamená to, že jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti vystaveny takovému mediálnímu tlaku, a nejenom mediálnímu, i výhrůžkám, že jsem zvažoval a konzultoval s Policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany. Protože to je vaše demokracie ve vašem pojetí! Tak se chováte vy demokraté! Ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem si svoji rodinu ochránit. Tímto oznamuji, že rezignuji na post předsedy komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Mluvím teď zejména k poslancům KSČM, ale i k těm, kterým nebylo stydno a tleskali poslanci Ondráčkovi po jeho vystoupení. My jsme žádné demonstrace neorganizovali. Já vím, že pro vás je to divné, že vy tomu nerozumíte, že se občané svolají sami, sejdou se a vyjádří svůj svobodný názor. Já vím, že pro vás je to, jak my říkáme u nás v kraji, takové podezřelé, a kdo za tím stojí? Já jsem dostal - a klidně vám to pak předám - na demonstraci v Ostravě papírový obušek, abych vám připomenul vaši minulosti, za kterou se vůbec nestydíte. Od nich nic jiného nečekám, žádné překvapení stanovisko komunistů. Jestli jste někdy čekali nějakou pokoru, upřímnou omluvu, sebereflexi, tak jste byli naivní. Říkal vám to Marek Benda v pátek. Nenadbíhejte těm komunistům. Neslyšíte na to, nadbíháte, vaše věc. Ale měli byste bránit demokratická pravidla pro všechny a měli byste bránit naše svobodné občany, které nikdo neorganizuje. Já vím, že - tady vidím bývalou členku KSČ, která taky kýve hlavou, že to není možné. No je to možné. Takhle funguje svobodná demokratická společnost. Pokud někdo vyhrožuje panu poslanci Ondráčkovi, zaslouží si ochranu a je to věc, kterou odsuzuji. Říkám to naprosto jasně, naprosto vědomě na mikrofon a veřejně a platí to pro všechny. Jakmile řeknu něco proti komunistům ve Sněmovně na mikrofon, tak jsem zavalen sprškou urážlivých vyhrožujících mailů. To je samozřejmě věc, od které se musí každý demokrat distancovat.
Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve čtvrtek 22. března tohoto roku.